V tuto chvíli návrh nezazněl, takže nebudeme hlasovat. Pan předseda Jurečka má zájem vystoupit v rozpravě? Pan ministr Blatný má zájem vystoupit v rozpravě?
Děkuji, pane předsedající. Kolem 70 % je také proočkováno všech zaměstnanců lůžkové péče a záchranných složek, myslím tím záchrannou zdravotnickou službu. Znovu opakuji svůj apel a i tento pokyn šel všem očkujícím - neschovávat si vakcíny k podávání druhé dávky, bude jich dostatek. Já se k tomu ještě vrátím. Je to zhruba o 200 000 více, než přišlo za první měsíce od začátku do začátku března. Potom více než 2,5 milionu dávek v květnu, přes 3 miliony dávek v červnu. Další vakcíny a jejich schválení: vakcína Johnson & Johnson, schválení EMA se předpokládá ještě v průběhu března. Jak jsem řekl, máme už pro ni vysoutěženého i distributora. Tato společnost má primární závazky ve Spojených státech, takže se předpokládá, že do České republiky nebo do Evropské unie bude dodáváno počátkem dubna. Očekávané dodávky jsou od 1. června. K vakcínám, které nejsou zatím registrovány, jsme tady už měli dlouhou diskuzi. Od té doby bylo zaregistrováno asi 330 000 lidí a asi třetina z nich už má stanovený svůj termín. Potěšitelné je, že tudíž téměř všichni lidé v tomto věku mají zájem se očkovat. Pokud se týká pedagogických a nepedagogických pracovníků, dětské skupiny, jesle, školy a podobně, registrace spuštěna 27. února. Svůj termín už má téměř 73 000, to znamená z pedagogů už svůj termín má více než 40 % všech, kteří se chtějí očkovat.
Máte slovo.
Tady to má chránit naše občany a jejich zdraví. Já si jenom kladu dvě otázky, proč ruská strana už dávno nepožádala o prověření a certifikaci.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Zdeněk Podal.
Ona neřekla, že tady chceme ruskou vakcínu Sputnik My jenom říkáme a myslím, že to kolegyně řekla, a jestli tomu nevěříte, tak si to znovu přečtěte, že chceme, aby konečně tahle vláda začala něco dělat, včetně pana ministra, a pokud ne, tak ať prostě odejdou, ať prostě odejdou a nechají tam někoho jiného, kdo pro tu vládu bude chtít dělat.
Mám tady čtyři faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já možná budu velice zjednodušovat, ale každých osm minut umírá u nás jeden člověk. Poznali jsme to už i ve Sněmovně. Já nejsem lékař a nemíním se touhle otázkou zabývat. Mně je jedno, jaká vakcína, ale hlavně, aby mně pomohla. A to si nemůžeme dovolit, tolik nás zase není.
Pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.
Mně se skoro nechce mluvit, když tady slyším ty nesmysly. To je naprosto zásadní věc, od té není žádná výjimka. Jsem přesvědčen o tom, že třeba je ta vakcína dobrá, ale když to nevíme a nemáme to potvrzené, nesmíme tu výjimku udělat. To je prostě zákon, který platí. To je možné zúčastnit se takové akce, která představuje součást nějakého výzkumného úkolu. Ale v tuto chvíli řešíme epidemii.
Jako další vystoupí pan poslanec Martínek, připraví se pan poslanec Jurečka a pan poslanec Lipavský.
Já jen doplním, že doufám, že i Sputnik To jen tak pro zajímavost.
Děkuji. Pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.
Kdyby to pan prezident myslel vážně, tak tady pléduje úplně stejně za výjimku pro vakcínu Johnson. Proč to nedělá?
To se někomu nelíbí, tak prostě na mě bude útočit trapnými připomínkami. Ale to je každého věc. Ale mně nejde o Sputnik, mně jde znovu o to jenom, že chci, aby tady byl dostatek vakcín, aby se splnil aspoň ten červen. A ten nesplníte, pane ministře.
Děkuji za přesné dodržení času. Pan poslanec Vyzula, připraví se pan ministr Blatný.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Situace je taková: celý problém je v tom, že lidé jsou hladoví a chleba je málo. Nechme to na orgánech, které tomu rozumí. Nejde totiž jenom o bezpečnost, o které tady byla řeč. Víme, že v té lahvičce opravdu je vakcína? Něco přijde ze zahraničí a my tomu máme jenom tak věřit? My prostě musíme prokázat, že v tom opravdu ta vakcína je! A vy tomu budete věřit? Takže prosím vás, nechme to opravdu na těch strukturách, které tomu rozumějí. Takže tím pádem možná to všechno tak dlouho trvá.
Pan ministr Blatný s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Válek.
Takže to je jenom tady citované třeba Rakousko a podobně, nikdo z těchto zemí tento zájem nevyjevil. A potom jenom ještě upozorním na to, že podle platné legislativy se vakcína v rámci Evropské unie může schválit jedině Evropskou lékovou agenturou.
Děkuji. Pan poslanec Válek.
Radost z toho vzácného okamžiku, kdy se opozice shodne s koalicí, a to jak ministry, tak poslanci, ta mě vždycky těší. Pak to bude muset schválit zřejmě Senát, podepsat pan prezident, což jistě udělá rád a rychle. V tom mám já problém, to pojďme řešit! Ne, jestli je málo vakcín.
Pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Hrnčíř a následně bude vystupovat pan ministr Blatný.
Soudruzi, neblbněte! Mě by daleko více zajímaly praktické věci na pana ministra. Když jsme dostali podnět, že oni také čekají na to, aby mohli být případně zahrnuti do očkování. Řeší se to včas, nebo se zase bude čekat 14 dní? Zajímá mě: už bude nějaká systematická informační kampaň pro občany v této zemi z hlediska očkování?
My jsme Parlament České republiky a máme tady vládu a ministra, který říká, že je bezmocný! Všichni si to odhlasovali. Lidi by se chtěli očkovat, nemůžou. To je katastrofa.
Děkuju.
Právě jsem vás odhlásil a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou dnes přítomni ani písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze - zákony, první čtení. Ve 12.50 máme pevně zařazený volební bod 370 - návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 13 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Mám zde jednu písemnou přihlášku, paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. To znamená, poprosil bych, aby body pana ministra vnitra byly v jednom bloku, čtyři tisky za sebou: občanské průkazy, související občanské průkazy, zákon o bezpečnosti České republiky a krizový zákon.
Tam došlo k nějakým změnám v pořadí, myslím, že to je hlasovatelné.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jsme inzerovali, budeme to načítat každý den, protože jsme přesvědčeni, že to je věc, která je potřeba, aby byla řádně vyšetřena. Děkuji za podporu tohoto mého návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji, jistě hlasovatelný návrh. S přednostním právem pan předseda Chvojka. Zvládneme to jedním hlasováním, není námitka? Pane předsedo, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji.
Takže kdyby tady byl pan ministr školství, tak bych se ho ptala na dvě věci. Jestli bude bojovat za to, aby ve školkách byla právě extra podpora, extra zohlednění toho, že i péče o tříleté děti je v průměru výrazně náročnější než péče o děti třeba pětileté. To už je neskutečný rozdíl v té samostatnosti. A že by zkrátka normativy státu na péči o ty děti tříleté a čtyřleté měly zohledňovat tu náročnost, aby se školkám vyplatilo dělat menší skupiny, aby je k tomu vedly metodické pokyny ministerstva a aby tím pádem děti dostaly tu kvalitu, která potom vede k úspěšnému fungování ve společnosti. Protože dobrá školka zmůže strašně moc. Dobrá školka je opravdu veliká pomoc pro rodiče a nakonec se často ukazuje, že i pro společnost. Ale takovýto slib o financování prostě od ministra školství tady nezazní, protože tady není, vyjádření nezazní, protože pro Ministerstvo školství školky bohužel nebývají prioritou. A stejně tak tady nejspíš nezazní ani vyjádření k tomu, zda Ministerstvo školství bude registrovat dětské skupiny, které budou chtít a splňovat požadavky a budou chtít zaregistrovat jako školka. A tam mě zajímá, zda Ministerstvo školství nebude omezovat ten vstup do sítě, protože se ukazuje, že kdekoliv, kde jsou dostupná ta místa péče o malé děti, tam se obsadí. A jakmile jsou dostupná a jsou tam ty menší skupiny, tak lidé dávají do školek své dvouleté děti bez ohledu na region. Nicméně je to zase věc, kde tím stropem věku bohužel ta novela zavádí neblahou změnu, změnu, která není ku prospěchu, ale omezuje možnost volby. To, že omezuje možnost volby pro rodiče, je jedna věc, ale omezuje to i možnost flexibilně poskytovat služby péče o dítě v menších obcích. O tom už mluvila paní kolegyně Kovářová, já jenom zdůrazním, že to snižuje i flexibilitu podnikových dětských skupin. Znova řeknu ten případ, že máte to čtyřleté a dvouleté dítě. Když máte zaměstnavatele, který je osvícený, zřídil dětskou skupinu, která de facto splňuje parametry, splňuje nároky, co jsou kladené na školku, tak dneska máte ten o něco větší příspěvek, a můžete tedy zajistit tu kvalitní péči. Máte málo dětí na jednu pečující osobu, na jednu paní učitelku. To všechno dneska řeší dětské skupiny, překlenování péče, takovéhle mimořádné události. A ten zaměstnavatel podle návrhu předloženého paní ministryní bude mít dvě možnosti. Buď se tedy změnit, stane se školkou a bude dostávat dnes výrazně nižší příspěvek na ty děti a bude muset výrazně zkrouhnout kvalitu těch poskytovaných služeb. Nebude mít prostě tolik peněz na to, aby platil dostatečný počet pečujících osob tak, jak na to byli zvyklí v dětské skupině, bohužel. Takže v situaci dvou nebo tří sourozenců je to úplná hloupost. A ještě k finančním argumentům jeden obecný. Není to tedy vůbec debata o tom, na co máme a na co nemáme. Takže ještě jednou. Vládní koalice navrhuje zastropovat věk, aniž by to bylo odůvodněné, aniž by bylo řečeno, proč ten dnešní systém nevyhovuje. On totiž vyhovuje, vyhovuje dětem, vyhovuje rodičům, vyhovuje těm zřizovatelům a jediný, komu možná nevyhovuje, je Ministerstvo školství. A to je něco, s čím já se fakt nemůžu smířit. Co se týče těch příspěvků od rodičů, je naprosto v pořádku snažit se zajistit co nejvyšší státní příspěvky, poněvadž zase péče o malé děti má být dostupná všem sociálním skupinám a má na ní být vidět, jak si společnost cení rodičovství a rodičů. Ale v žádném případě není možné ohrozit existenci mnoha dětských skupin tím, že by se vlastně zrušila svoboda jejich poskytování ve větších městech, kde jsou prostě dražší nájmy a často je těžší sehnat kvalifikovaný personál, takže potřebujete dát o něco vyšší mzdy. A to je bohužel hrozba toho, jak je navržené to zastropování příspěvků. Já rozumím tomu, že bude snaha vyjednat co nejvyšší částky. Ale zase ta otázka, kterou si kladu a kterou bych ráda, aby tady paní ministryně zodpověděla, je, jak se nám zaručí a jaký cíl si klade v tom, jaký tedy ten státní příspěvek a zhruba příspěvek od rodičů má být na dětskou skupinu. A znovu říkám, ministerstvo má velký výzkum nákladů na provozování dětských skupin, má výzkum, který zohledňuje právě ty rozdíly v těch jak personálních nákladech, tak dalších provozních a potom investičních, tohle všechno je potřeba do toho započítat. A ty investice, to je další věc.
Děkuji vám za pozornost.
Máte slovo, pane zpravodaji.
"Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení a zpravodajské zprávě poslance Pavla Růžičky a po rozpravě
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Po jejím doplnění je zřejmé, že prověřování odborné způsobilosti k plnění nádob plyny je samostatnou činností vnímanou taktéž jako státní odborný dozor. Pokud by tam slova "právnické osoby a podnikající fyzické" zůstala, nemohli by v resortu obrany provádět montáž, opravy, revize, zkoušky určených technických zařízení a plnění nádob plyny zaměstnanci ministerstva. Obecný výraz odborně způsobilé osoby zahrnuje všechny skupiny odborně způsobilých osob. A konečně O oprávnění nebo osvědčení žádají také zaměstnanci resortu, velitelé, náčelníci, představení útvarů, zařízení odborů. Žadatel je obecnější výraz, který zahrnuje všechny osoby. Ostatní text pozměňovacího návrhu z usnesení výboru zůstává beze změn. K uvedenému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě a žádám vás o jeho podporu.
Nyní pan poslanec Pavel Juříček v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Podstatou je navazující státní norma, která cílí právě na technické revize, které, věřím tomu, že Poslaneckou sněmovnu ani moc nezajímají. Ale zajímá to reálné podnikatele. A vůbec to nesouvisí s bezpečností práce.
Já jsem od počátku, je to možná půl nebo tři čtvrtě roku, tvrdil, že dětské skupiny si v České republice našly své místo, že je máme nechat být na pokoji, že není třeba přicházet s nějakou novou legislativou. Takto jsem to tlumočil nejenom přítomné paní ministryni, ale všem svým kolegům, když jsme sedávali na kulatých stolech. Nemyslím si to jenom já, ještě v roce 2017 si to myslela tehdejší vláda.
Nyní na faktickou poznámku zatím poslední přihláška v obecné rozpravě jako takové, paní poslankyně Olga Richterová.
Děkuji za slovo. Pokud se nemýlím, tak paní ministryně nereagovala na ten můj dotaz a teď to vlastně znovu nadnesla paní poslankyně Aulická, jak to tedy přesně je s tou novou kvalifikací. Znám dětské skupiny, kde stejně to vzdělávání dělají, je přítomen dětský lékař, pediatr, takhle to funguje.
Protože pro ně máme třeba nějaké denní stacionáře.
Jde nám o systém, který bude dostupný pro rodiny. Od tří let by pak měly přecházet tyto děti do mateřských školek. Chceme investovat až 5 miliard korun z evropského národního plánu obnovy, tak aby obce mohly jesle vybudovat. A důležité je také, aby žádné dětské skupiny na tom příspěvku od státu netratily, to znamená, aby nekrachovaly. Co se týká dotazu paní poslankyně Richterové, tak tam dochází k záměně povinného dalšího vzdělávání stanoveného zákonem a také k záměně změny kvalifikačního předpokladu. Ten, kdo je například učitelka nebo sociální pracovník, tak ten si udělá zkoušku se všemi moduly. To bude na volbě.
Já velmi děkuji za tu odpověď, vážená paní ministryně. To je totiž novinka. Ale ta moje otázka je na tu zkoušku, jestli po tom modulu bude následovat ta certifikace.
Ještě jedna faktická - pan poslanec Čižinský.
Já přece jenom ještě řeknu pár slov.
Končím tedy obecnou rozpravu.
Jako příklad lze uvést neřešené prokazování bezúhonnosti u sociálních pracovníků nebo u inspektorů sociálních služeb. Tato ustanovení ale způsob prokazování bezúhonnosti neupravují. Návrhu lze dále vytknout na několika místech se objevující nesoulad důvodové zprávy a textu novely, který zřejmě vznikl rovněž v souvislosti s výše popsaným legislativním postupem. Obě tato přechodná ustanovení je potřeba do návrhu doplnit. Je však třeba obecně upravit i další platnost registrace všech ostatních poskytovatelů, kteří byli zaregistrováni podle dosavadní úpravy, neboť podmínky pro registraci se novou úpravou zásadně mění. Mohl bych pokračovat dál, dají se tam najít ještě další vady a nepřesnosti, ale já už se raději posunu k závěrečnému shrnutí. Vláda nám na počátku volebního období slibovala koncepční novelu zákona o sociálních službách. To, co nakonec Ministerstvo práce a sociálních věcí zplodilo, nemělo většinovou podporu, jak přiznala paní ministryně, a nedostalo se ani včas do legislativního procesu. Bohužel, a to je nejhorší, vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí úplně rezignovaly na nastavení dlouhodobého a předvídatelného financování, které je zoufale poptáváno jak z úrovně krajů, tak obcí, měst i samotných organizací. Tento horký brambor tak bude nadále přehazován mezi těmito úrovněmi. I když si uvědomujeme, že je to nekoncepční a dostatečně neprojednané, vnímáme pozitivní body v návrhu i požadavky terénu a umožníme projednání tohoto materiálu na půdě Poslanecké sněmovny.
Za KSČM se ztotožňujeme s touto novelou, opravdu je to takzvané, když to můžu říct až takhle drsně, vykostění toho vládního návrhu, které řešilo mimo jiné i to financování, které opravdu vnímáme v terénu a z těch připomínkových míst, že ten návrh nebyl zdařilý. Ale zase tato část, která byla projednávána i s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, která je dnes předložena, tak víceméně reaguje právě nejenom na kompromisy, ale požadavky toho terénu. Jsme přesvědčeni, a tak jak jsem si prošla všechny dopisy Asociace poskytovatelů služeb, nebo Svaz měst a obcí a i Asociace krajů, tak se ztotožňují a podporují tento poslanecký návrh všichni a vlastně žádají o to, aby se přijal.

Děkuji.
Z tohoto pohledu není vlastně o čem diskutovat.